Trošku jsem rezignoval na tu přísnost, to znamená, není tam povinně písemná forma. To obecně ta mandukční povinnost dělá. A prosím o podporu toho pozměňovacího návrhu, který zavádí velmi prostou poučovací povinnost tak, aby lidé věděli, co jsme si tady na ně připravili.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Tereza Hyťhová, připraví se pan poslanec Baxa. Prosím, máte slovo.
Já děkuji za slovo. Jde i o definici termínu, dokdy nejpozději se má tato náhradní kulturní akce uskutečnit, a zároveň o to, dokdy má o jejím závazném termínu pořadatel informovat onoho zákazníka.
Myslím si, že toto je velikou nejasností tohoto zákona, co se vlastně touto kulturní akcí jako takovou myslí. Nevím, jestli se tam tato problematika objevila. Paní zpravodajka to ve své zpravodajské zprávě nezmiňovala, tak určitě budu, pane ministře, rád, když se k tomu dostaneme. Já se musím přiznat, že ten princip považuji za minimálně velmi diskutabilní, a to bych řekl, že je poněkud eufemistické slovo. Ale znovu, pane ministře, vážení členové vlády, říkám, že podle mého názoru ta pomoc by měla vypadat jinak než tak, že se to odehraje na úkor zákazníků těchto akcí. A vy tímto návrhem zákona těmto lidem říkáte, že nemají nárok na ty peníze, které si za ty lístky pořídili, a že se jich dočkají třeba za rok, pokud budou chtít nějaký poukaz. Vedle toho musím taky podotknout to, že i v této oblasti zafungovala neuvěřitelně solidarita. Proto se mi vlastně tento návrh zákona v té prováděcí části tím způsobem, kterým se navrhuje tuto podporu poskytnout, prostě nelíbí. Samozřejmě ta debata může být obsáhlá sama o sobě. Jsou akce, na kterých neplatí automatický nárok na vrácení vstupného, když se akce zruší. A pane ministře, věřím, že nejenom vysvětlíte to, na co se ptám, ale pevně doufám také, že nepolevíte ve svém úsilí o to, aby velmi vážně postižený resort kultury nezůstával na okraji, ale aby ta finanční podpora do něj směřovaná pokračovala i v následujících týdnech a měsících.
Děkuji. Paní poslankyně Věra Kovářová je další, kdo vystoupí v obecné rozpravě. Připraví se pan poslanec Martínek.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Myslím časové zařazení.
Nyní s přednostním právem ministr zahraničí Petříček.
Jedná se o první formální návrh tohoto druhu mezi oběma stranami. Dosud o této možnosti ruská strana hovořila pouze v médiích. Politizace těchto témat může být spíše kontraproduktivní a myslím, že může přijít na řadu až v momentě, kdy vyčerpáme možnosti, které nám dává diplomacie a vzájemné smlouvy, které se obě strany zavázaly respektovat. Prosím, dejte prostor diplomacii. Děkuji za pozornost.
Hlásí se ještě pan předseda Jurečka, možná s upřesněním. S přednostním právem se hlásil pan předseda Faltýnek, možná by se to týkalo těch druhých čtení.
Děkuji ještě jednou za slovo, pane předsedo.
Děkuji.
Nějak se s tím vypořádáme hlasováním.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Vyslechněte si své kolegy, vyslechněte si, o čem budete za chvíli hlasovat.
Důvodem je dlouhotrvající sucho a v tuto chvíli sucho extrémní, vlastně největší a nejhlubší za posledních 500 let. Děkuji moc za podporu tohoto bodu. A chtěla bych navrhnout, aby se tento bod zařadil zítra odpoledne za ostatní pevně zařazené body programu.
Nikoho nevidím, vypořádáme se tedy s návrhy, tak jak zazněly, hlasováním. Ptám se, kdo je pro návrh grémia. Tento návrh byl přijat. O tom hlasovat budeme. Ptám se, kdo je pro. On to nebude druhý bod, on to bude bod následující po těch třech tiscích, které se věnují stejné tematice, a to změně Ústavy v souvislosti se suchem, takže on to fakticky bude čtvrtý bod, ne druhý.
Jinými slovy navrhujete, aby v bloku třetích čtení byly tři zákony v prvém čtení?
Takže jsem se spletl já, omlouvám se, všechno je v pořádku, odvolávám, co jsem odvolal. Nejprve tedy zařazení nového bodu. Kdo je proti? Nejprve žádal o pevné zařazení v rámci bloku druhého čtení, poté upravil svůj návrh na 14.30 zítra. V tuto chvíli zde máme pevně zařazené tři body. Chápeme se dobře. Kdo je proti?
Vážené dámy a pánové, máme tady zákon na podporu sportování. Hnutí SPD sportování občanů podporuje. No tak tomu fakt nerozumím. A máme čas už měsíc, měsíc a více je čas. A vidím, že asi už mačkáte tlačítko, že budete trošku reagovat, což bych uvítal. Ale my bychom uvítali tu reakci, že sdělíte nějaký časový rámec aspoň verbálně, protože tak jako dokdy to bude? Za tři měsíce, za čtyři měsíce? Nějakou říkám, protože my jsme velmi vstřícní. Nějakou, lepší než žádnou, protože čekají. Takže to je to, co bych chtěl vyzvat pana předsedu a poslance Milana Hniličku, zdali by přeci jenom mohl upřesnit aspoň nějaký rámec. A teď všeobecně. Pokud jde o sport a jeho podporu, tak myslím, že dnes není tématem líbivá a píárová podpora populárních profesionálních sportovců. V čase, kdy si skutečně uvědomujeme, jak je zdraví cenné, si bohužel ještě silněji uvědomujeme, jak je potřebné, aby děti, dospělí i senioři měli maximum zdravého pohybu. Bohužel žádná karanténa nás ve finále před různými viry neuchrání. To, co nás před různými nemocemi ochrání, je imunita, případně očkovací vakcína. Je to zdravý životní styl a maximum pohybu a sportu. Tady sedí pan ministr školství Robert Plaga, tak nevím, jestli v tom něco plánuje. Ve školách, kde je dnes skutečně minimum pohybu, fakticky totiž vyrábíme diabetiky, kardiaky nebo ty, kdo každý rok onemocní nějakou chřipkou. A kdo si myslí, že letos to bude jiné, tak je slepý. A výsledně právě, protože školy, bohužel naše děti začínají trpět obezitou, tloustne se, je méně pohybu, tak samozřejmě to výsledně přijde i státní pokladnu velice draho. Takže by mě zajímalo, jestli by pan ministr mohl v této souvislosti taky sdělit, jestli má v tomto ohledu nějakou vizi, jak trošku rozpohybovat naše děti a mládež a toto posunout. A k tomu, abychom byli dlouhodobě chráněni před různými nemocemi a viry, tak samozřejmě můžeme přispět hlavně my sami, když přehodnotíme priority a začneme skutečně upřednostňovat takový ten běžný občanský sport, otužování, zdravý životní styl. A dnes bychom potřebovali heslo jiné: do škol pohyb a mobil alespoň na chvíli z ruky.
Děkuji za slovo. Postupně k těm věcem, které tady zazněly, si dovolím doplnit. Ten zbytek je administrován a navrhován k dotaci. A je to právě to dodatečné sportování na škole jako takové.
Děkuji panu ministru Robertu Plagovi.
Možná i ta krize by tomu mohla pomoci, že Ministerstvo kultury se právě bude více orientovat i do téhle oblasti kreativního průmyslu, entertainment industry, protože on vytváří podhoubí, které je rozhodující také pro to, jaká je úroveň kultury v zemi. Já musím napomenout pana poslance Baxu, který tady není, ale celá řada těch věcí, které on se ptal, byla projednávána dneska na výboru. Já mám přesnou informaci, co tam probíhalo. Takže pan Baxa, kdyby byl na tom výboru, tak celá řada otázek, které tady položil, tam byla opravdu zodpovězena. A pak Baxa už tady zase není, chápete, tak to nemá smysl. On nebyl ani na tom výboru. Já mám pocit, že podle té vaší reakce, vy jste spíš nadšeni tím, že to krátím, to vystoupení, než že byste měli radost z toho, že vám odpovídám na vaše otázky. Ten pocit z toho mám, z té debaty. Ale podívejte se, pokud to znamená, že vy v zásadě souhlasíte s tím záměrem, důvodovou zprávou i s podobou toho zákona, tak já jsem ochoten to zkrátit. Na očích vidím, že neprotestujete. Já bych to tedy zkrátil.
Kolegyně, kolegové, já musím říct, že pan ministr Zaorálek mi mluvil z duše, když říkal, že je potřeba, abychom to zkrátili, abychom hlasovali. Bylo krásné, jak analyzoval problém s panem poslancem Baxou, a zároveň dal i tu jasnou odpověď, jak s tím dál postupovat. Ale já bych tady teď chtěl vystoupit a prosím pěkně, bude to něco neobvyklého. Ale bylo by docela fér, kdyby se k té omluvě připojil tehdejší ministr kultury, dnešní pan poslanec Staněk, který tenkrát tyto kroky inicioval, a i pan prezident, který to mediálně podporoval, protože by to bylo férové. Takže pane ministře Zaorálku, díky za to.
Ano. Takže vystupujete jménem poslaneckého klubu ODS s přednostním právem.
Děkuji za slovo. Já bych se chtěl zastat svého kolegy Martina Baxy, který tady seděl poctivě celý den, pane ministře. Je to ve Sněmovně určitě častěji než vy osobně.
To byl pan poslanec Skopeček a můžeme pokračovat, takže já otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. A nyní tedy vidím, kdo se přihlásil o slovo. Je to pan poslanec Dominik Feri a připraví se poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, máte slovo.
Mně se to vystoupení pana ministra velmi líbilo. Já jsem říkal, že ten návrh podpoříme. Podpoříme ho, ale musím k tomu ještě mít takový krátký dodatek. To je velmi těžké rozhodování. A kolegové tady ty výtky vznesli a mluvili pronikavě a mluvili přesvědčivě. A my tu máme tlačítko zdržet se, ale ty festivaly to tlačítko zdržet se nemají.
Děkuji. A nyní vystoupí paní poslankyně Tereza Hyťhová a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Děkuji.
Dovolte, abych načetla usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby
Já tedy podrobnou rozpravu končím.
Jenom krátce, i když jsem to měl tady zakázané. Ty pozměňovací návrhy bych v zásadě podpořil, já principiálně s nimi nemám problém, jenom s tou analýzou mám trochu problém. Co chcete analyzovat? Mně to připadá, že my potřebujeme něco udělat teď. Myslím si, že tohle je věc, kterou mám dohodnutou s těmi dotyčnými, že je pro ně užitečná. Mohu vás ujistit, že se s nimi budu bavit i po tomto zákonu. Já to nepokládám tak, že vyřídí se, je to odbyté. Budu se s nimi bavit dále. Budeme se hledat, pomoci.
A paní zpravodajka, má zájem o závěrečné slovo? Jedná se o Otevírám rozpravu, do které nevidím, že by se někdo hlásil. Přihlášeno 81 poslanců, pro 81, proti žádný.
Ptám se, kdo je pro. Návrh přijat nebyl. Poté pan poslanec navrhoval, aby alternativně se hlasovalo, aby tento bod byl zařazen jako druhý bod zítra odpoledne. Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Dále pan poslanec Grospič navrhl vyřazení bodu 24, který jsme před chvílí pevně zařadili, ze schůze. Jako další budeme hlasovat návrh pana poslance... Já jsem takhle zavnímal pana poslance Grospiče, když mi to navrhoval... Kdo je proti? Teď jsou zde návrhy pana poslance Bláhy. Já budu vycházet z jeho písemné přihlášky. Návrh nebyl přijat. Druhým navrženým bodem byl bod s názvem změna zákoníku práce, bez bližší specifikace, nicméně jedná se o hlasovatelný název. Ptám se, kdo je pro. Návrh přijat nebyl. Ptám se, kdo je pro? Nyní je zde návrh pana předsedy Stanjury, který chce zařadit nový bod s názvem... Tak tedy návrh pana poslance Třešňáka, nový bod - situace pendlerů a rozdělení rodin. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Přihlášeno 191, pro 182, proti nikdo. Návrh byl přijat. Informace vlády o poskytování anonymizovaných dat. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu s tímto názvem. Zahajuji hlasování.
Tak o to bych chtěla poprosit, aby to v rámci obecné rozpravy zaznělo.
Nyní pan poslanec Jakub Janda, který je zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy.
Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, novela zákona o podpoře, kterou z pera Národní sportovní agentury předložil Sněmovně pan ministr, je krokem, po kterém sportovní prostředí v České republice zcela jistě volá, a je logickým vyústěním krizové situaci ve sportu. Ze strany veřejných rozpočtů je cítit znatelný výpadek příjmů z dotačních aktivit na malé i velké reprezentační akce a stejně tak i příjmy od sponzorů. Dary obchodních společností se v této chvíli úplně zmrazily. Jenže toto není jen jejich smůla. Opatření, které nám proto vláda předkládá, je pro záchranu českého sportu asi vítané, možná nezbytné. Já jí za to děkuji a děkuji předsedovi Národní agentury za vyslyšení těchto proseb, čímž zároveň dokazuje, že právě sportovní agentura své místo ve vznikajícím systému českého sportu asi má. Disponuje v současné době agentura dostatečným počtem pracovníků? Jsou elektronické systémy připravené na příjem žádostí? Existuje již harmonogram přípravy dotačního programu? Nebude vyřizování žádostí zdlouhavé a byrokratické? Bude program nastaven vstřícně a bez zbytečných omezení? A - to je asi důležitá otázka - jaká budou vlastně kritéria pro rozdělování financí? Jsou tato kritéria jasně vydefinovaná? Půjde o plošnou podporu klubů, nebo individuální prosazení? Bude někdo v žádosti zvýhodněn, a pokud ano, tak čím? Možná je to jen zbytečná opatrnost, ale vzpomeňme si na to, jak žádosti v minulých letech, a dokonce i v tomto roce administrovalo Ministerstvo školství. Děkuji proto za tuto novelu, která snad přispěje k záchraně českého sportu, ale je mou povinností vznášet tyto otázky a ubezpečit se, že vše proběhne korektně, vstřícně a bez jakýchkoliv komplikací.
A pokud někdo nesplní zákonné podmínky, tak já nebudu ten, kdo bude úředníka nutit, aby podepsal to rozhodnutí!
Máte slovo, pane předsedo.
Nevšiml jsem si. Dotkla se vás jeho poznámka, budiž, to se může stát každému. Tady nechodíte do mateřské školy, že budeme kolem vás chodit jak v bavlnce. Kde jste byl, když jsme projednávali prodloužení nouzového stavu? Tak vy se před námi schováváte. Jenom připomínám: Jaká budou kritéria? Už to víte? To jsou přece klíčové otázky, které tady zazněly.
Mě mrzí, že paní poslankyně Pekarová nedostala můj dopis. Protože v tom dopise jsem odpovídal i na ty vaše otázky. Nechci to tím úplně odbýt, to by bylo jednoduché říci, že si to přečtete, a nebylo by to úplně pěkné, takže já aspoň naznačím. Vy tam třeba mluvíte o nějaké formě pomoci, jakýchsi stvrzenek nebo jak jste to tam nazvala, na kulturu. My máme před sebou zřejmě léto, kde budou dovolené do značné míry domácí. Takže ta myšlenka, kterou vy třeba zmiňujete, ta se v určité podobě realizuje. A když jste se tedy obecně ptala, já se to pokusím říct nějak rychle, protože to by bylo hodně dlouhé, co vlastně plánujeme. Já už jsem to řekl mnohokrát, 40 milionů týdně, okamžitě, jenom ty státní příspěvkové organizace. Takže jsme věděli, že nám okamžitě narůstá tento deficit. A to jsou ty přímé peníze. Navíc k čemu? Navíc třeba k těm 750 milionům, které Ministerstvo kultury rozděluje v dotacích v tomto roce pro tu oblast živé kultury.